Děkuji, pane předsedající. Nemáme to jednoduché. Je zde prováděna rekultivace odkališť, ke které jsou mimo jiné používány popílky ze spaloven a odpadní kaly, čímž dochází k významnému zvýšení prašnosti a zápachu. Petiční výbor Poslanecké sněmovny si vyžádal informaci Ministerstva životního prostředí České republiky o přijatých opatřeních a provedených kontrolách. Po jednání zástupců České inspekce životního prostředí České Budějovice a zástupců provozovatele komplexní sanace a rekultivace odkaliště Mydlovary a následné kontrole byla přijata opatření ve věci prašnosti. Takže to mělo význam - omezení sekundární prašnosti postřikem při provádění sanačních prací. Dále bylo zadáno zpracování studie k identifikaci zdroje a posouzení příčiny vzniku zápachu, byly odebrány vzorky z lagun a byly dále hledány další možnosti, jak efektivně postupovat při řešení eliminace zápachu. Krajský úřad Jihočeského kraje dal podnět ke změně povolení provozu včetně změn podmínek uvedených v provozním řádu. Tato zpráva Ministerstva životního prostředí o přijatých opatřeních byla postoupena petentům. Zpravodajskou zprávu zpracovala poslankyně paní Matyášová, která se vyslovila proti legalizace marihuany s poukazem na řadu s tím spojených zdravotních i sociálních rizik. Oba zpracované dokumenty byly předloženy petičnímu výboru, projednány a zaslány petentům. Čtvrtá petice, předposlední. Vždy se však hovořilo o nutné přípravě ekonomiky i občanů na přijetí společné měny. Protože nebyly jasné náležitosti petice, byl požádán uvedený petiční výbor o vyjádření, ze kterého vyplynulo, že toto podání bylo postoupeno petičnímu výboru Poslanecké sněmovny předčasně. Přesto tady o něm referuji. Protože dne 16. října 2017 byla svolána schůze Poslanecké sněmovny k posouzení podpisu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pod memorandem s australskými těžaři k těžbě lithia na svrchovaném území České republiky. Poslanecká sněmovna pak prohlásila memorandum pro Českou republiku za nezávazné. Další součástí mé zprávy je i postup, který, myslím docela přehledně, shrnuje ty jednotlivé kroky při vyřizování petic.
Děkuji. V obecné rozpravě tady žádnou přihlášku nemám, takže ji končím a v podrobné rozpravě předám slovo paní zpravodajce a poprosím ji o návrh usnesení. Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti?
Je to poslanec Karel Krejza.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že vše podstatné zaznělo z úst předkladatele. V této smlouvě na rozdíl od té předcházející neshledáváme nic kontroverzního. Je to smlouva zcela standardní, podobná těm, jaké máme s několika jinými státy jak evropskými, tak mimoevropskými.
Končím obecnou rozpravu. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tímto ukončuji projednávání tohoto bodu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl tento vládní návrh k souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob. Text smlouvy zároveň respektuje právní úpravu České republiky v této oblasti. Použitelná je na případy, kdy v okamžiku podání žádosti musí osoba vykonat ještě alespoň jeden rok trestu odnětí svobody. Dámy a pánové, prosím o podporu tohoto návrhu.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní dvoustrannou úpravou předávání odsouzených osob, která vychází z funkčního mezinárodního modelu. Jedná se o návrh potřebný, neboť v současné době není tato oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech s Vietnamskou socialistickou republikou upravena žádnou dvoustrannou ani mnohostrannou mezinárodní smlouvou. Bez existence takové smlouvy přitom není možné mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou předávání odsouzených osob realizovat. Provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet. Organizační výbor navrhl přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru.
Táži se pana ministra Roberta Pelikána a pana zpravodaje Roberta Králíčka, zdali mají zájem o závěrečná slova. Nemají zájem o závěrečná slova. Myslím, že můžeme jít pomalu, ale jistě hlasovat. Kdo je proti, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Tím končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem našeho dnešního programu je Předložený návrh uvede opět ministr vnitra Lubomír Metnar.
Děkuji vám, vážený pane předsedající.
Tak částečně je to pravda. Ale prostě jsme ho uznali. Nemá proč.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Lipavského. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo.
Nebudu reagovat na výpady pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího, nicméně bych panu Bělobrádkovi prostřednictvím pana předsedajícího chtěl ujasnit, že termín západní Balkán je termín, který se používá zcela běžně v debatě v Evropské unii, kdy Evropská unie má velký program na pomoc těmto zemím.
Pane kolego, politika, ta není jenom o financích, podpoře byznysu, podpoře školství, podpoře občanů. Politika je i o symbolech. Nevyčítejte lidem a poslancům, kteří sedí v této Sněmovně, že se stále nedokážou vyrovnat s tím, že ne my, ale že Česká republika prostě Kosovo uznala, a vyjádří svým hlasováním svůj politický názor. I když, jak říká paní ministryně, to úplně nebude souviset s předloženým materiálem. Děkuji.
Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Přihlášeni jsou páni předsedové Bělobrádek a Kalousek. Pan předseda Bělobrádek má slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem říkal, že já jsem se nikdy nesmířil s uznáním. A co se týká toho západního Balkánu, tak já jsem na vlastní uši slyšel od Vojka Borisova, bulharského premiéra, u jednoho stolu, kdy se poměrně rozhořčoval, co je to západní Balkán, proč se to používá, jestli existuje západní Brusel nebo východní Brusel. To je všechno.
Máte slovo, pane předsedo.
Pane poslanče Onderko, já vám rozumím a chápu to. Chápu to už jenom tím, že jsem se přiznal, že já jsem nikdy pro uznání Kosova nehlasoval a nikdy jsem se s uznáním Kosova nesmířil.
Můžeme si myslet o Kosovu, co chceme, můžeme si lámat hlavu, proč jsme ho uznali nebo neuznali, nicméně podnikají tam naši podnikatelé.
Budou následovat faktické poznámky v následujícím pořadí. Pan poslanec Roman Onderka, pan předseda Kalousek, pan poslanec Lubomír Volný. Pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, prostřednictvím vás, pane předsedající, na kolegu Kalouska. Bezesporu, kolego, nemáte křišťálovou kouli, stejně jako mně se nechce hrabat ve vašich kontroverzních rozhodnutích z minulosti. Byl bych rád, kdybychom měli k sobě vzájemný respekt nejenom my dva, ale všichni poslanci v této Poslanecké sněmovně.
Naposledy, slibuji, protože už to přestává mít smysl. Já jsem prostě tady chtěl říct, že bez ohledu na to, co nás v minulosti trápilo, jsme reální politici a musíme přijmout realitu. Je prostě faktem, že Ústav paměti národa eviduje předsedu vlády České republiky Andreje Babiše jako agenta Bureše, a to je také prostě realita, se kterou se musíme nějak smířit. To jsou prostě reality, se kterými musíme pracovat.
Děkuji, pane předsedající. Já se to pokusím také vysvětlit úplně naposledy, pokud možno stylem, za který nenafasuji nějaké další trestní oznámení. Nicméně pro mne osobně je Kosovo zločinný útvar, který vznikl krvavými zločiny na srbských obyvatelích Kosova a flagrantním porušením mezinárodního práva. A jestliže jsme tady lidé, kteří se mají řídit vyššími morálními principy, tak se zločinci se neobchoduje. Takže prosím vás nedělejme nic, co by obchod se zločinným útvarem učinilo ještě jednodušším, a tím bychom ho legitimizovali.
Faktická poznámka pana zpravodaje Lipavského. Máte slovo.
Já si dovolím zareagovat na jedinou informaci z projevu svého předřečníka, kde zaznělo, že se jedná o útvar vzniklý v rozporu s mezinárodním právem.
Ve snaze omezit daňové zatížení daňových poplatníků a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
Původně byl určen jako zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Kobza, který je ovšem omluven. O této změně je nutno hlasovat.
K tomuto jevu dochází především, pokud někdo podniká v zahraničí, kdy poplatník musí danit zisk v zahraničí a současně i v mateřské republice. Uzavření této smlouvy nebude mít žádný dopad na státní rozpočet.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Podívám se, zdali máme někoho přihlášeného do obecné rozpravy. Nemá zájem o závěrečné slovo. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, jestli má někdo jiný návrh. Výsledek byl přijato. Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, tak polutanty jsou na mne. Dovolte mi tady představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Pokud byste přemýšleli, co to jsou organické perzistentní polutanty, tak jakkoliv to vypadá atraktivně, tak vás asi zklamu. A úmluvy se zvláštními výjimkami pro výrobu a použití a zařazení hexachlorbutadienu do přílohy C úmluvy. Příloha A zahrnuje látky určené k celkovému vyloučení nebo odstranění z výroby, použití, dovozu a vývozu. Nově zařazené látky poškozují lidské zdraví a životní prostředí, to znamená, jsou vysoce toxické a organismy je velmi těžko odbourávají. Jedná se navíc o látky, které podléhají dálkovému přenosu.
Ale prostě nemohl jsem jinak. Tady je nějaký uznaný subjekt mezinárodního práva ze strany České republiky. A já potisící říkám, že proti mé vůli a proti mému přesvědčení. Ale nic jiného mi nezbývá než to prostě akceptovat, protože to uznala moje země a moje vláda. A musí s tím pracovat i tahle vláda nějakým způsobem. Nemůže říct, že to, co udělala Topolánkova vláda, je špatně a ona s tím nesouhlasí. Ona to prostě musí převzít.
Do ní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Filip. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Uznání státu se děje v několika krocích a Česká republika, pravda, usnesením vlády, které tady bylo zmíněno, uznala Kosovo. A to neudělal ani prezident Václav Klaus, ani prezident Miloš Zeman. A pokud je mi známo, ani se k tomu nechystá. To je první moment. Druhý moment je ten, že není pravda, že to ohrožuje naše ekonomické subjekty. V České republice se nejvíc používá například holandský model, což je pravda, stejně nás to neochránilo. Ochránilo to ovšem CME ve Spojených státech amerických, když jsme se hádali o více než 10 miliard korun za televizi Nova. Stejně tak může každý český podnikatel používat původní smlouvu s bývalou Jugoslávií, a to ještě před rozpadem na Srbsko a Černou Horu, a srbské orgány ten respekt k tomu mají. Jsem přesvědčen, a řada lidí tady řekla, že se s tím nemůže smířit, já jsem se s tím také nikdy nesmířil. A nesouhlasím s tím, co tady říkal pan zpravodaj, že to bylo prohlášeno mezinárodním soudním tribunálem za postup, který je v souladu s mezinárodním právem. Tak tomu nebylo. A myslím si, že i když Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii byl specifickým orgánem, který ani nevycházel z Římských smluv, ale byl speciálním orgánem pro potrestání těch, kteří se dopustili válečných zločinů na tomto území, tak je potřeba říct, že -
Prosím všechny opět o klid. Máte znovu slovo.
A jsem přesvědčen, že to je ta úvaha, která by nás měla vést k tomu, jak postupovat. Zaprvé, v Evropě není úplně etnický klid, a proto také Slováci, vědomi si toho, jak je to pro ně nebezpečné, ten krok neučinili. A teď se ptám vás, kolegyně a kolegové, na to, jestli jsme opravdu všichni přesvědčeni v této Sněmovně, že například situace v Katalánsku se takovým krokem zlepší, nebo zhorší. Nastanou tam nové problémy? Jsem o tom přesvědčen. Postupujeme podle smluv, které tam byly uzavřeny zejména mezi Českou republikou a Srbskem. A to je podle mého soudu docela zásadní věc. To si myslím, že je naše odpovědnost.
Jestliže tahle skutečnost je taková, jaká je, a Kosovo je subjektem mezinárodního práva námi uznaným, stojíme o investiční jistotu našich podnikatelů? Ano, nebo ne? To znamená, je to jednoduchá otázka. Mají smlouvu o vzájemné ochraně investic? Pokud ano, tak mám nějakou jistotu, kterou mi ten stát garantuje, a od toho tady ten stát je, aby dal ty mantinely té vzájemné ochrany. A jdu obchodovat. A tady je ta jednoduchá otázka.
Děkuji.
Vy na jednu stranu hodně jaksi zdůrazňujete ten symbol toho uznání, té legitimity. Chápu, nesouhlasíte s tím. A na druhou stranu naznačujete, že vlastně to uznání není zas tak potřeba. To je také pravda. Máme tam úřad, který se nějak jmenuje a de facto vykonává ty zahraniční styky. A také udržuje ekonomické styky s Kosovem a je tam poměrně aktivní. Český stát uznal Kosovo de iure. Uznal ho tím usnesením vlády. Myslím si, že bychom to měli brát velice pragmaticky.
Děkuji, také za dodržení času. Takže nyní v tuto chvíli nemám žádnou faktickou poznámku. Končím tedy obecnou rozpravu. Nemáte. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. A já se táži, zdali má někdo jiný návrh. Počkáme, až se tedy poslanci dostaví.... Nyní budeme nejprve na úvod... Ano, je tady žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji. Počkáme, jak se ustálí počet poslanců... Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Takže rozpočtový výbor a výbor pro evropské záležitosti. Máme tady jiný návrh? Výsledek: bylo přijato. Takže návrh bude postoupen zahraničnímu výboru. Máme tady návrh, aby byl přikázán tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Budeme hlasovat o třetím návrhu, aby byl přikázán výboru pro evropské záležitosti. Předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná smlouva je standardní úpravou oblasti policejní spolupráce s nesousedními zeměmi. Smlouva ve vzájemných vztazích nahradí
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den. Víceméně pan ministr řekl absolutně všechno. Já znovu podtrhuji, jedná se o látky, které se dlouhodobě rozpadají, čili je to něco podobného jako DDT, a ukládají se v organismu.
Děkuji a já tedy otevírám obecnou rozpravu. Nemají zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. To znamená, budeme hlasovat o dvou návrzích, v podstatě. Takže jiný návrh tady v plénu nevidím. Zahajuji hlasování teď. Návrh byl přijat. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Návrh byl přijat. To znamená, že já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání dvěma výborům. Tím pádem ukončuji projednávání tohoto bodu a budeme pokračovat v dalším jednání.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze. Je to po dohodě s paní ministryní.